To jde argumentačně a logicky proti sobě.
Já přečtu další omluvenky, které dorazily. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je Takže vás odmažu a znovu se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.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
Hlasování pozměňovacího návrhu A, to znamená pro výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh na zamítnutí nebyl podán.
Nevidím protinávrh, v tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro postup tak, jak byl přednesen. Kdo je proti?
Moje stanovisko je nesouhlas.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Než budeme pokračovat v hlasování, mám zde žádost o odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Nyní prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, jímž je pan poslanec Vlastimil Vozka, o stanovisko tohoto výboru.
Vážená Sněmovno, hospodářský výbor se zabýval přiděleným tiskem 339 na své schůzi dne 20. listopadu 2014 a přijal k němu doporučení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 339 ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Za druhé zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný návrh navrhovaného zákona.
Prosím, paní poslankyně. Moc děkuji za toto upřesnění. Pan poslanec Michal Kučera.
My jsme na výboru pro životní prostřední tento materiál celkem podrobně diskutovali. To, že to je poměrně zásadní dokument, si taky všichni uvědomujeme. Já jsem si dovolil předložit dva pozměňovací návrhy. Já se k němu potom ještě přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Tak ještě jednou děkuji za slovo.
Dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Kudela. Pan poslanec Kudela prosím. Pan poslanec Kudela bohužel není přítomen, takže dále je do podrobné rozpravy přihlášen pan poslanec Adolf Beznoska. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu tak, jak byl přednesen. Je to hlasování číslo 49, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 141, proti žádný. Dám tedy hlasovat o návrzích zákona jako celku. Ptám se na stanovisko pana zpravodaje. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Dobré stále ještě dopoledne. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ani jsem nevěřil, že se na nás dostane, ale rád vzniklou mezírku vyplním. Dovolte mi tedy jen krátce shrnout situaci po projednání ve výborech, i když o tom určitě bude hovořit i zpravodaj. Byla přijata řada pozměňovacích návrhů, se kterými souhlasilo i Ministerstvo životního prostředí.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí, zemědělskému výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také hospodářskému výboru. Děkuji paní zpravodajce, paní poslankyni Marii Pěnčíkové.
Tento tisk byl projednán na 12. a 13. schůzi zemědělského výboru.
Děkuji, pane předsedající. Vladimírem Dolejským, náměstkem ministra životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Petra Kořenka a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje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
Nacházíme se ve třetím čtení. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili přijetím procedurálního návrhu na přerušení dne 24. října na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud není, budeme pokračovat v přerušené rozpravě a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy.
Já jsem podal návrh na zamítnutí, nebudu opakovat argumenty, myslím, že jsme o tom debatovali poměrně obšírně v prvém i v druhém čtení. Tady tento zákon bude platit několik týdnů či měsíců. Já to nepovažuji za vhodné. Mám informaci, že v této chvíli pracuje na Ministerstvu financí pracovní skupina, která se tou otázkou zabývá, připravuje tzv. skandinávský model, který by podle mě uměl postihnout ty černé pasažéry systému přiměřeným způsobem, logickým způsobem tak, aby na ně nedopláceli ti poctiví, kteří své povinnosti plní. Ten problém existuje, navrhovatelé ho chtěli nějakým způsobem řešit. Takže mé doporučení je, abychom to zamítli, počkali na vládní návrh, který tady má být nejpozději do konce března příštího roku podle informací, které mám i dispozici. Argumenty už nebudu znova opakovat, rozhodne to závěrečné hlasování.
Další se hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.
Paní a pánové, v logice toho, co tady řekl pan předseda Stanjura, rozumím, co tím chtěl říci. Pak čekáme rok, dva, tři, a ono houby. A to už se vyplatí pro ty poctivé a nevyplatí pro ty černé pasažéry systému. Nenavrhuji přerušení do blaha v březnu, žádám kolegy a kolegyně a apeluji na zdravý rozum, aby se nehlasovalo pro návrh na zamítnutí.
Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele či paní zpravodajek Zelienkové či Matuškové. Pan navrhovatel se hlásí o závěrečné slovo. Prosím, pane poslanče.
Je to bohužel už letitá praxe v této Sněmovně, že když některé novely zákona nemají být buď dokončeny v projednání, nebo nemají být přijaty, dostáváme se do situace, která pak hovoří o tom, že vláda přichází s novým návrhem, který bude velice rychle na stole poslanců. Zatím nemáme paragrafované znění na stole, ať už ten slib je jakýkoli, můžeme mu věřit a nemusíme, tak se ještě chci ohradit kvůli jedné věci, že tento náš návrh není systémovým řešením problému. Já v tom vidím jednom mezikrok, který my navrhujeme, aby byl přijat, a možná to i urychlí proces, kdy vláda nám předloží skutečnou novelu zákona, která do sebe pojme, řekněme, tu velice moderní a i podle našeho názoru správnou variantu toho skandinávského modelu, aby byly řešeny zdroje pro škody způsobené nepojištěnými vozidly. Takže jenom na závěr bych vás chtěl všechny požádat, zvažte ještě svoje rozhodnutí před konečným hlasováním, zda ten náš krok, který jsme navrhli touto novelou, není tou správnou cestou k získání rychlého návrhu vlády, která předloží dokončení toho procesu v podobě zavedení skandinávského modelu připojištění do České republiky.
Prosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim ona i pan navrhovatel vyjádřili.
V tom případě budete muset hlasovat ještě jednou, protože jsem ještě nezahájil hlasování. Nyní zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Neeviduji přihlášku do rozpravy, z toho důvodu rozpravu končím. Táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo. Prosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Dobré dopoledne, děkuji za slovo.
Mám zde připomínku, že se jedná o usnesení výboru, z toho důvodu musíme hlasovat o jednom usnesení, protože se jedná o usnesení výboru. Takže tento návrh nebyl zpochybněn a já dám hlasovat. Tento postup hlasování byl schválen. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Bylo to hlasování číslo 46, přítomných poslankyň a poslanců je 185, pro návrh 166, návrh byl přijat. A tímto končím projednávání 20. schůze Poslanecké sněmovny. Dávám pět minut přestávku a vrátíme se k přerušené 23. schůzi, kdy budeme pokračovat ve schváleném programu.
Ještě předtím, než zahájím bod 127, konstatuji omluvu pana ministra Stropnického, který byl omluven na půl dne jednacího, na celý den z pracovních důvodů. Požádal bych zároveň také, aby se připravil pan poslanec Pavel Plzák, který je zpravodajem petičního výboru.
Součástí zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 je celkem 18 doporučení na změny stávající právní úpravy. Z těchto podkladů vyplývá, že problémy, na něž ochránce upozorňuje, již jsou ve většině případů v současné době řešeny, nebo jejich řešení vláda připravuje, či o nalezení řešení usiluje. V nové právní úpravě památkové péče, jíž by se vláda měla zabývat v roce 2015, se v souladu s doporučením ochránce počítá s možností kompenzace za omezení vlastnických práv vlastníků nemovitostí, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích. Nepředpokládá se však změna modelu výkonu státní správy na úseku památkové péče ve smyslu doporučení ochránce. Co se týče doporučení zakotvit do správního řádu povinnost správního orgánu poučit účastníka řízení o právu podat proti správnímu rozhodnutí správní žalobu, vláda s navrhovanou změnou správního řádu souhlasí a navrhne ji s ohledem na hospodárnost legislativního procesu při nejbližší vhodné novelizaci správního řádu...
Myslím, že to je pro nás důležité. Není potřeba, abychom tady znovu zažívali rezignaci někoho z těch, kteří byli touto Sněmovnou vybráni do funkce veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce. Děkuji.
Doporučením ochránce týkajícím se problematiky evidence uchazečů o zaměstnání za nedostavení se na kontaktní místo veřejné správy DONEZ bylo částečně vyhověno, když byla zrušena sankce za nedostavení se uchazeče o zaměstnání na kontaktní místo veřejné správy a neoznámení důvodů, pro které se uchazeč o zaměstnání nedostavil na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážného důvodu. V současné době připravovaný plán legislativních prací vlády na rok 2015 počítá s tím, že v polovině následujícího roku by měl být vládě předložen věcný záměr zákona o sociálním bydlení. Tím bude naplněno doporučení ochránce týkající se bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením. K doporučení ochránce týkajícímu se karty sociálních systémů, tzv. sKarty, se uvádí, že karta sociálních systémů byla zrušena. Návrhem novely školského zákona, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou, bylo naplněno doporučení ochránce výslovně ve školském zákoně stanovit přednost individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole. S ohledem na doporučení ochránce upravit výši soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby tak, aby neobsahoval procentuální podíl z výše požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích, a zároveň soudní poplatek snížit na tisíc korun podrobí vláda otázku snížení soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby dalšímu rozboru.
Najděte ty lidi, aby v životopise neměli zápis tady z těchto firem. To je naprosto v pořádku.
Nyní zde mám opět několik faktických poznámek - pan poslanec Stanjura, pan poslanec Kučera, pan poslanec Luzar.
Ten argument s tím starostou je fakt komický. Nepovede se žádnému generálnímu řediteli Povodí Odry, aby ho pochválil starosta obce Nové Heřminovy. To jsem si jistý. Naprosto jistý! Já jsem tam dvakrát na debatě s občany byl ještě jako primátor Opavy, který hájil tu přehradu, protože pomůže to Krnovu, pomůže to Opavě. Ale pro tu obec je to velmi bolestivé, a ti místní občané tu přehradu prostě nechtějí. Pan ministr je mladý člověk, pan generální ředitel je minimálně o generaci starší. A to, že si trval na svém, je hodnoceno jako arogance. A protože - a já jsem to tady říkal, že pana Krajíčka dlouhodobě znám a že mám s ním velmi dobré vztahy a že si ho vážím. A ten argument o tom, že má silnější mandát... Na tom není nic špatného.
Děkuji za slovo.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hodinu a patnáct minut poslouchám diskusi a je docela zajímavá. Odry je mi také blízké. Jak poslouchám tuto debatu, co mám těmto lidem říci?
Další faktickou poznámku má pan poslanec Laudát.
Víte, mě děsí jedno - lidí je spousta, spousta lidí je nezaměstnaných a je to špatně. Na druhou stranu schopných lidí zase tolik není. Ale KDU se staví do role nějakého morálního garanta. A pane Jurečko, víte, ideolog pražského jara Jan Procházka napsal knížku, která se jmenuje Přestřelka. Já pak před vámi budu opravdu chodit v úklonu, protože skutečně práce a pokora, trošku pokory do toho vládnutí.
Je nám to líto, a jenom si povzdechneme.
Z tohoto důvodu vláda neuvažuje o změně zákona o zaměstnanosti. Současně vláda uvádí, že dělení podnikatelů na skupiny podle druhu podnikání by znamenalo nerovnost v podnikání a podnikatelé v oblasti energetiky, kteří dosahují nízkých příjmů, by byli zvýhodněni oproti podnikatelům v jiných oblastech se stejně nízkými příjmy, kteří by se i nadále nemohli stát uchazeči o zaměstnání. Vláda nesouhlasí s navrhovanou změnou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou by bylo umožněno nahlížení kolizního opatrovníka do správního spisu. K doporučení ochránce, aby vláda předložila návrh novely občanského soudního řádu a v jejím rámci řešila některé aspekty právní úpravy výkonu rozhodnutí, lze v současné době pouze uvést, že předmětný návrh zákona je ve fázi příprav, přičemž jeho věcný obsah je stále předmětem jednání. Návrh novely antidiskriminačního zákona, který by měl být vládě předložen v srpnu 2015, bude obsahovat i zavedení veřejné žaloby ve věcech diskriminace pro ochránce. K doporučení ochránce, aby v případě předložení vládního návrhu novely trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody byl upraven rovněž procesní postup při zařazování a přeřazování odsouzených Vězeňskou službou České republiky v rámci typu věznice, vláda konstatuje, že tento návrh zákona není obsažen v návrhu plánu legislativních prací vlády na rok 2015, neboť dosud je ve stadiu odborných diskusí a otázka rozhodování o vnitřním zařazení odsouzených a s tím související problematika opravných prostředků zatím nebyla vyřešena. Závěrem bych opět doporučil vzít tento materiál na vědomí.
Děkuji panu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi. Zpravodajskou zprávu jsme si vyslechli. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pan zpravodaj nám přednese návrhy usnesení v podrobné rozpravě. Takže otevírám rozpravu podrobnou. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Budeme se zabývat bodem Má někdo zájem, aby ho pan zpravodaj zopakoval? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme se zabývat usnesením, které ve sloučené rozpravě přednesl pan zpravodaj. Má někdo zájem opakovat ten návrh usnesení, který přijal petiční výbor? Není tomu tak. Budeme hlasovat o navrženém usnesení v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Z přítomných 150 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Volební komise v tomto případě navrhuje také volbu tajnou. A teď vás, kolegyně a kolegové, prosím o velkou pozornost, protože hrozí zde při hlasování velká chybovost a byla by to škoda. Tento fond má nejvýše 13 členů, to znamená, naším úkolem je z ministerstvem navržených 25 kandidátů vybrat 13 členů. Standardně v tajné volbě, to znamená, zvoleni budou ti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Na hlasovacím lístku, který obdržíte, musí být nějakým způsobem označeni všichni kandidáti. To znamená, vy musíte z těchto 25 jmen vybrat 13 kandidátů nejvýše, pochopitelně můžete menší množství, a zakroužkujete, pokud s nimi souhlasíte, číslo před jejich jménem. U ostatních kandidátů musíte na tom čísle udělat křížek. Upozorňuji, že každý volební lístek, který nebude takto označen, to znamená, budou tam například chybět ty křížky, tak komise bohužel musí vyhodnotit jako neplatné a ten hlas nebude uznán. Nyní vás, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.
Není tomu tak. Tím je Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu
Volební komise přijala návrhy poslaneckých klubů na volbu členů Dozorčí rady vinařského fondu dne 1. prosince a jde o nominace za tři uvolněná místa, která se uvolnila rezignací dosavadních členů. Byli to pánové Jiří Papež, Pavel Suchánek a Pavol Lukša. Volební komise 2. prosince na své schůzi přijala usnesení číslo 87 a poslanecké kluby navrhují tyto své zástupce: hnutí Úsvit Petra Adama, ODS Petra Bendla, poslanecký klub ANO Jaroslava Faltýnka a Josefa Vozdeckého, poslanecký klub TOP 09 Herberta Paveru a KDU-ČSL pana Josefa Valihracha. I v tomto případě podle usnesení číslo 86 volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně. Usnesení máte rozdáno na svých lavicích. V tomto případě musíme hlasováním rozhodnout o tom, že chceme hlasovat tajně. Byl to pouze návrh komise.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh byl přijat a volba bude tajná.
Nyní máme všechny body zde na sále projednané. Urny jsou ve Státních aktech připravené. Znovu opakuji: u každého jména buď kolečko nebo křížek.
Přerušuji tento bod a volba následuje bezprostředně, předpokládám.
Ano. Takže můžeme vyhlásit termín voleb. Na vydání lístků tentokrát dáme 45 minut, takže máme čas až do 13.30 hodin se dostavit k provedení volby. A předesílám, výsledky voleb oznámím po dohodě s předsedajícím ve 14.25, tedy pět minut před zahájením odpoledních interpelací, tak aby interpelace nebyly narušeny. Děkuji a pojďme volit.